A nyní prosím pana poslance Kopřivu, připraví se pan poslanec Jakob. Prosím, pane poslanče.
Milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní ministryně, já si dovolím načíst doprovodné usnesení Sněmovny k rozpočtu. Jde o boj proti daňovým rájům. Dá se to dohledat na taxjustice.net. Podle tohoto průzkumu jde tedy až o 10 miliard korun ročně. Zároveň by nedošlo ke snížení konkurenceschopnosti těchto firem ani k nepřiměřené administrativní zátěži, jelikož návrh žádá zveřejnění pouze základních účetních údajů a platil by celoevropsky. Je velmi jednoduché, má dva body: "Poslanecká sněmovna za prvé vyzývá vládu, aby aktivně bojovala proti daňovým únikům nadnárodních korporací, a zvýšila tak daňové příjmy státního rozpočtu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, to je ode mne vše. Prosím, zvažte podporu tohoto doprovodného usnesení k rozpočtu.
Děkuji panu poslanci Jakobovi. Paní poslankyně Věra Kovářová ještě, jak avizovala v obecné rozpravě. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Chtěla bych se přihlásit ke třem pozměňovacím návrhům, které podávám společně s panem poslancem Ferjenčíkem.
Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Paní ministryně? Pan zpravodaj? Kolik budete potřebovat času, pane zpravodaji, na zpracování pozměňovacích návrhů?
Buď zaprvé přerušit tento bod a pevně zařadit za 35 minut.
A po jeho ukončení - vy jste řekl za 35 minut - po jeho ukončení bychom pokračovali třetím čtením. Padl návrh na přerušení a pevné zařazení bodu číslo 3 ve 20.40, dejme tomu. To je jedna varianta. Má někdo něco proti postupu předsedajícího? Není tomu tak. Požádám o novou registraci. Hlasování číslo 44, z přítomných 125 pro 105, proti nikdo.
Kromě toho byl ještě následně přihlášen do...
Děkuji, pane předsedo.
Děkuji. Jedná se o procedurální návrh. Tento návrh byl přijat. Řečnickou dobu jsme omezili. Nyní tedy připomínám, máme dva navrhovatele.
Došlo v naprostém rozporu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny a došlo k pokračování nouzového stavu bez přerušení. Vláda se fakticky rozhodla ignorovat ústavní roli Sněmovny, především její kontrolní funkci nad jednáním vlády. Argumentace vlády, že jednala na základě žádosti hejtmanů, je zcela účelová, a hejtmani se fakticky zbavili své odpovědnosti.
Takže to jsou naše pozměňovací návrhy. Doufáme, že aspoň některé z nich vláda akceptuje, protože skutečně jde spíše o věci, které zmenší nějakou konkrétní nespravedlnost, a každopádně nakonec ten návrh asi podpoříme, protože máme za to, že na tuto podporu dosáhne více lidí než dnes, byť máme tedy obavu z těch jednotlivců, kteří kvůli některým konkrétním parametrům nebo nějakým specifikům svého konkrétního podnikatelského příběhu z té podpory vypadnou, proto i apeluji na to zmírnění těch kritérií.
Prosím, paní kolegyně, máte slovo.
Předložená vládní norma je ve vztahu ke společníkům mnoha společností s ručením omezeným, kterým bylo vládou pozastaveno podnikání, a které tudíž přišly o veškeré své příjmy anebo o valnou většinu z nich, jednoznačně a nepřijatelně diskriminační. Návrh postrádá i věcnou logiku. Proto navrhujeme z textu zákona zcela vypustit jakákoli omezení přístupu ke kompenzačnímu bonusu pro společníky společností s ručením omezeným týkající se počtu osob, kterými jsou tyto společnosti tvořeny. A já vás poprosím o jeho podporu.
Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Mám tady - faktická poznámka pana kolegy Přemysla Mališe.
To znamená, zpříjemňujeme celý ten proces vyhodnocování a rozhodování.
Já bych se krátce vrátil ke schvalování rozpočtu na letošní rok, kdy podpora komunistické straně tomuto rozpočtu byla podmíněna mimo jiné tím, že se Armádě České republiky vzalo 10 miliard. A ono se tak nestalo. V současné době se převedlo jenom 5 miliard a tato vláda dluží 5 miliard zpátky do rozpočtu Ministerstva obrany, které slíbila. A já jsem přesvědčen, že přesně tyto peníze Česká republika potřebuje, protože podpoří zaměstnanost v řadě našich regionů. Děkuji za pozornost.
Přečtu omluvu. V rozpravě vystoupí pan poslanec Skopeček, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Děkuju pěkně za slovo. My jako klub ODS samozřejmě novelu rozpočtu, tak jak byla předložena, nepodpoříme. To nedává žádnou logiku a už samotný tento fakt mi nedovoluje pro tu novelu zvednout ruku. Ta novela neobsahuje ani žádné, byť symbolické, úspory. Myslím si, že v době, kdy jak firmy, domácnosti, občané České republiky musí provést inventuru svých výdajů, tak je ostudou této vlády, že nebyla schopna alespoň symbolicky nějaké úspory občanům České republiky a Poslanecké sněmovně představit. Naopak místo úspor vidíme inzeráty Finanční správy na to, že chce nabírat další zaměstnance, zřejmě proto, aby kontrolovali ty zavřené podniky a podnikatele, kteří nemohou v rámci vládních restrikcí podnikat. Ta změna je také předčasná. My jsme vlastně čekali i na návrh rozpočtu na letošní rok mnohem déle, než jsme ho začali schvalovat, než tomu bylo zvykem v Poslanecké sněmovně v uplynulých letech. Argumentem paní ministryně bylo, že chce mít ta nejčerstvější data, aby návrh rozpočtu mohl být realistický. Já bych rozuměl aktualizaci rozpočtu v rámci schváleného daňového balíčku, proti tomu bych nic neměl, nicméně ten další nárůst na těch obřích 500 miliard korun mohl počkat i vzhledem k tomu, že jsme mohli mít zpřesněná čísla toho, jak se ekonomika v letošním roce bude vyvíjet. Ze všech těchto důvodů je ten rozpočet pro člověka, který má ambici, aby země hospodařila a měla udržitelné finance i v následujících letech, tak takový rozpočet nemůže použít. Paní ministryně dneska použila fotku s prvorepublikovým ministrem financí Aloisem Rašínem, kde se ptá, jak by postupoval on. No, paní ministryně, myslím si, že dneska v rámci toho, co předkládáte, by vás požádal, ať tu fotku sundáte a ať se vrátí nazpět ve chvíli, kdy nastoupí na Ministerstvo financí jiný ministr, který bude chápat odkaz Aloise Rašína.
V rozpravě vystoupí dále paní poslankyně Kovářová, zatím poslední přihlášená.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí. Vláda se dobrovolně a nezodpovědně připravila o 100 miliard příjmů a výsledkem je to, že nemá peníze na boj s pandemií a nemá peníze na covidové programy a další podporu všech postižených. A výsledek? Výsledek je rekordní schodek ve výši 500 miliard korun.
V tisku vyšlo, že v České republice je množství vakcín a nikdo je nedokáže očkovat, protože vázne distribuce, pane ministře. Bylo řečeno - a ti novináři si to asi z prstu nevycucali - že vázne vysoutěžení distribučního orgánu, distribuční firmy. Jedna z vakcín, která není přímo distribuována výrobci, není distribuována, protože nemá ji kdo distribuovat. Je to oficiální zpráva. Anebo nemá správné informace a řídí vládu na nesprávných informací a dělá nesprávné soudy do médií? Takže radši připustím, že ta zpráva je pravdivá a že nějaké problémy v distribuci vakcín jsou, protože se pojišťován nepodařilo vybrat správného distributora včas nebo se hádají. A když ji pan premiér takhle potvrdí, těžko k tomu říci. A hlavně občané České republiky čekají na vakcíny, mají vakcinační pořadník, jsou někde zapsáni, když si takovouto zprávu přečtou a není dementována, tak jim je úplně jedno, že tady zodpovědní lidé v tomto sále kroutí hlavou a říkají, to není pravda, to není pravda. Ale ona žije ve veřejném prostoru, ona funguje. A to je horší, že vzbuzuje tu nejistotu, že vláda neví, co dělá. Vládní návrh zákona znamená, že to projela Legislativní rada vlády. Když se podíváte na internet, najdete jména právníků, kteří se na tom podíleli. Najdete jasné adresáty případných chyb a škody. Tedy v tomto návrhu se možná k tomu přihlásí akorát předsedové politických stran a řeknou no, my nejsme právníci, my jsme se snažili, ale. Ale to už jsme tu přece také zažili. Proto si myslím, že ten návrh zákona, který tedy je předložen, není dobrý. To považuji za špatné a myslím si, že zákon, který velice zásadně zasáhne do života občanů České republiky, možná ještě více než nouzový stav, tolik démonizovaný, by zasloužil podrobnější legislativní práci. Tady nezaznělo, jak budou ostatní zákony fungovat, co bude, jak bude. Budou opravdu platit ty zákony souběžně? Ta nařízení, která jsou?
Děkuji. Pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou.
Já naprosto respektuji kritiku zákona jako takového, kritiku pozměňovacích návrhů, ale jedno bych si vyprosil. Čili to, že by to tady vznikalo nějak naprosto nahodile a bez konzultací, prostě není pravda.
Pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se omlouvá z dnešního jednání od 14.00 do 15.00 hodin. Na řadě je v obecné rozpravě paní poslankyně Procházková, zatím poslední přihlášená do obecné rozpravy.
Dobré odpoledne všem, děkuji za slovo. Chtěla bych vás všechny požádat o jednu věc. Uvědomujete si všichni, co jste tady, že venku umírají lidi? Opravdu vážně si uvědomujete, že venku umírají lidi a my tady mluvíme a mluvíme, přerušujeme a mluvíme a přerušujeme? Vždyť je to hrozné! Panu poslanci Volnému. Sedněte si místo mě do té sanity! Zkuste se dívat na toho umírajícího člověka a přestaňte tady lidem říkat, že covid nic není! Začněte tu roušku nosit a běžně se konečně taky otestovat tak, jak se testují všichni, kdo tady v tom poslaneckém sále jsou!
Jenom prosím, paní poslankyně, prostřednictvím předsedajícího.
Omlouvám se. To by se jistě potvrdilo, že nejsou dodržována ta základní, ta tři R. A pak tady říkáte, že nefungují. Jinak co se týče té kritiky, že tady nebyl předložen od vlády žádný zákon. Proč jste to neopakovali? Proč jste s tím nechodili celý podzim a nechtěli, aby se to projednalo? My jsme něco přinesli a mohli jste to klidně zvednout a mohli jste to komentovat a mohli jsme to tady opravit už na podzim. Děkuji.
Děkuji a budou následovat faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Helena Válková, poté pan poslanec Lubomír Volný.
Já bych chtěla jenom upozornit, že není pravda, že by tento zákon nebyl pečlivě projednávaný, a dokonce jsme šli i do toho rizika, kdyby tady byla paní předsedkyně stálé komise pro Ústavu, která momentálně někam asi odběhla, Valachová, tak by to jistě potvrdila. Ti všichni se na to dívali optikou, jestli tento zákon je dostatečně ústavně konformní, co by bylo ještě třeba změnit. To, jak se to napravilo, s tím souhlasili.
Kolik se tady vedlo, kolik tady bylo konferencí na toto téma? Jak pomoci ohrožené skupině, jak ji zachránit, jak ukrojit z toho koláče 184 miliard a poslat třeba něco za 20, 30, 40, 50, 100, miliard těm lidem z té ohrožené skupiny. Něco, co jim opravdu pomůže. Vitamin C, o kterém se ví, že je v Číně systematicky používán intravenózně přímo k léčbě koronaviru. Já vám dodám konkrétní jména lékařů a dám vám na ně konkrétní kontakty. Seminář na téma, jak lidem z ohrožené skupiny zvednout jejich přirozenou imunitu, aby třeba pan Michálek prostřednictvím pana předsedajícího se nemusel bát o svou babičku, tady neproběhl ani jeden. Ani jeden. Naopak si myslím, že to tady mnohým vyhovuje. A proč? Protože vyšel na dalším konspiračním americkém webu článek, kdo nejvíc zbohatl na covidu. A je to přesně tak, jak říkali všichni konspirační teoretici. Na covidu nejvíce bohatnou ti největší a nejbohatší. V bilionech dolarů. Odpověděl už pan premiér, který tady nemá být, protože má být v karanténě, kolik testů na covid prochází firmami, které jsou obchodně anebo personálně spojeny s Agrofertem? Mohl by někdo zvednout ruku a říct mi, jestli pan premiér na tu otázku někdy odpověděl? Kdo zbohatl na covidu v České republice? Není ve střetu zájmů, neprosazuje nouzový stav, neprosazuje ten nový zákon, protože na něm strašně bohatne, protože mu odchází jeho malá a střední konkurence a on se stává dominantním? Kde jsou pirátské snahy na ochranu malých a středních? Kde jsou snahy ODS a TOP 09 na ochranu těch malých a středních? Že jim dáte nějaké odškodné nebo pár korun, držhubné, a pokud si ho vezmou, tak jim bude hrozit pokuta až 4 miliony korun? To je regulérní teror 21. století. To je měkká totalita. Kolik miliard šlo do firem z těch 184 nebo 187 - teď se mi to plete - do firem, které jsou personálně nebo obchodně spojené s Agrofertem? Kdo tady nejvíc zbohatl v České republice? Jsou tam ukončena jakákoliv nouzová opatření. My jsme tady měli dvě polní nemocnice, do kterých jsme údajně neměli personál, a do ekonomiky jsme nasypali 184 miliard korun. Kolik miliard korun by stála pomoc ruských, běloruských nebo kubánských lékařů? Požádala o to někdy vláda? Vadilo by vám to? Já nevím, paní Langšádlová tu není dneska, paní Černochovou taky nevidím. Ale pokud by vám to vadilo, tak přijďte, vystupte na mikrofon a řekněte, než by moji babičku zachránil nějaký Rus, tak ať umře. Máte to někdo tak nastavené? A my jsme se tady kvůli tomu hádali několik hodin. Vzpomínáte si? A co z toho bylo? Dovolená, nevyšetřili ani jednoho pacienta, nepomohli s nikým. Takže já se ptám nepřítomného pana premiéra, který sice má být v karanténě, ale strašně se mě bojí, přestože je očkovaný. Pozvete někoho z nich k nám? Protože oni ty lékaře mají. To v tom zákonu můžete mít, jakoukoliv pojistku chcete, pokud neomezíte pravomoci krajů. Tenhle zákon nedává lidem vůbec žádnou jistotu v tom, že ten nouzový stav někdy za předvídatelných podmínek skončí. Zvlášť když ten systém řídí ignoranti a amatéři. Opakuji slova pana profesora Berana. Jsou to teoretici matematiky a fyziky. Předpověď počasí. Jaké na to máme dokonalé stroje a kolikrát to nevychází. Názory odborníků nikoho nezajímají tady. Proč nám to tady pan profesor Thon neřekne v rámci nějakého vystoupení? Proč my se zabýváme jenom tím někomu něco zakázat, někomu něco přikázat, někomu dát pár drobných, abyste mu potom vyhrožovali tím, že mu těch pár drobných seberete, když špatně vyhlásí žádost, anebo že mu udělíte čtyřmilionovou likvidační pokutu? Od nikoho z vás, nezlobte se na mě, nepřišel návrh na proaktivní řešení této krize. Prostě zakázali si roušky. Věří tomu, že roušky jsou příčinou šíření covidu. Čím více vakcinace, tak ono to vypadá, že tím více mutace. Prostě začne se vakcinovat, a najednou všude máme mutace. Existuje statistika lidí, kteří byli vakcinovaní v České republice a do měsíce po té vakcíně dostali covid anebo zemřeli? ptám se opět nepřítomného ministra zdravotnictví.
Na řadě je s faktickou poznámkou pan poslanec Radovan Vích. Pan předseda Michálek vystoupí až v podrobné rozpravě. Děkuji. Pan poslanec Radovan Vích - faktická poznámka.
Jenom budu reagovat na to, co tady bylo řečeno v rámci mých předřečníků. V současné době je to tak, že od 16 hodin včerejšího dne se tam objevil zcela nový terminus technicus, a to je ta pandemická pohotovost, a tímto dostal ten zákon úplně jinou dimenzi. Nedává smysl. A já v žádném případě nemůžu hlasovat pro tento zákon.
Ještě byl přihlášen do obecné rozpravy pan předseda Ivan Bartoš, ale nevidím ho tady. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek.
Hlásím se ke sněmovnímu dokumentu 7530, což je pozměňovací návrh, který má tři části. Opravuje se tam jedna legislativně technická chyba. Dále se tam upravuje jedna legislativně technická chyba, a to že v původním návrhu zákona bylo upraveno, že i účinnost ustanovení o kompenzacích a pokutách končí s daným fixním datem 28. února. Je potřeba to upravit tak, aby tato ustanovení trvala i nadále po skončení účinnosti zákona, to znamená, aby bylo možné i po skončení účinnosti zákona vyplácet kompenzace a sankcionovat přestupky podle tohoto zákona. Takže to je první pozměňovací návrh, který předkládám. Druhý pozměňovací návrh je pozměňovací návrh k návrhu, který načte pan kolega Vondrák, je to po dohodě s ním.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Blatný. Prosím, máte slovo.
Pane předsedající, dámy a pánové, já jenom potvrzuji, že ten první návrh, o kterém mluvil pan poslanec Michálek, opravdu je podporovaný ministerstvem. Takže ze strany ministerstva je tady toto podporováno.
Děkuji.